Je to hodně složitá věc.
Budeme pokračovat v diskusi.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Už se ozvaly některé hlasy ze strany lidí, kteří by si přáli nepovinná očkování, že možná se ozvou. Takže je na místě, aby ten zákon byl opravdu projednán s dostatečnou časovou rezervou. Jinak ten návrh budu zcela určitě podporovat.
Děkuji za slovo. Hezký dobrý den. Ale je to zákon, který bude ve zdravotním výboru skutečně vyžadovat velmi intenzivní práci. Myslím si, že tyto otázky budeme muset velmi podrobně a složitě řešit. Jenom na margo celého toho problému otevřu otázku toho, jaké riziko to přináší pro všechny ošetřující lékaře ve zdravotnických zařízeních.
Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Ano, prosím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pokud bychom skutečně přistupovali k tomu tímto způsobem, tak bychom měli s každým pacientem zacházet tak, jako by byl HIV pozitivní. Není vyloučené, že i HIV onemocnění bude třeba v budoucnosti možno kontrahovat i tímto způsobem.
Děkuji panu poslanci Romu Kostřicovi. Ano, ještě paní poslankyně Soňa Marková v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já jsem tady nechtěla rozviřovat diskusi o HIV pozitivních, protože tady se jedná jenom o rozšíření té informační povinnosti o další zařízení v sociálních službách, nikoliv ve zdravotnických zařízeních. Takže nemá to s tím vůbec nic společného.
Tlak na to, aby vznikaly nové průmyslové zóny a podobně, už zdaleka takový není. A z tohoto pohledu je citlivý právě zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Já bych velmi podporoval to stanovisko, aby za nejdůležitější dokument v tomto ohledu byl právě ten územní plán, nikoliv zájem veřejný reprezentovaný jedním či dvěma úředníky na tom či onom ministerstvu či krajském úřadě i či městském úřadě. Myslím si, že zájem veřejnosti tady reprezentují především zastupitelstva. Ale chápu, že jsou zde státní úředníci a státní orgány, které musí a mají dohlížet v symbióze s tím, co si veřejnost přeje, na to, jak to území má být do budoucna zachováváno. Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu stálo víc než vybudování tohoto chodníku. To mi přijde, že je absurdní. Tím pádem nemůžeme stavět a sami si komplikujeme a zdražujeme dopravní infrastrukturu.
Poprosím pana poslance Vilímce, aby se ujal slova.
Tehdy probíhaly velké debaty o postavení a počtu obcí s rozšířenou působností. Myslím, že takto se postupovat nedá. Jsem dlouholetým místostarostou města s pověřeným úřadem, proto také tady vystupuji. Když říkám dlouholetým, tak pamatuji v této pozici 24 let. To jsou totiž obce, které disponují zkušeným administrativním aparátem, odborností, a není většinou žádného důvodu, proč by se mnohé kompetence k výkonu státní správy měly přesunovat někam jinam. V novém volebním období, pravda, s jinými aktéry je tento návrh opět na stole. Cílem toho usnesení vlády rozhodně nebylo likvidovat státní správu na obcích s pověřeným úřadem. Tomu skutečně nerozumím, hlavně tomu dodatku.
Děkuji a oceňuji, že jste se, pánové, k sobě zachovali jako džentlmeni s přednostním právem. Pan ministr se rozhodl, že si svoji řeč nechá do závěrečného slova, takže nyní je do diskuse přihlášen pan poslanec Urban.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná stojí za to připomenout, proč tady opravujeme v současné době, nebo máme ambici opravit zákon. Ten vznikl nikoliv z důvodů skutečné ochrany půdního fondu. Pak tam byla ta solární daň a další. A samozřejmě tento návrh nepřinesl nic, protože v podstatě zastavil výkupy a vynětí zemědělské půdy, zastavil investice a nestal se ani zdrojem nějakých dalších příjmů státního rozpočtu. Z tohoto pohledu si myslím, že to je dobrý kompromis. Týká se to hlavně měst a obcí, případně krajů, a tedy z tohoto pohledu podporuji to, aby to výbory projednaly poměrně rychle. Možná že budeme debatovat o nějakých mírných korekcích toho zákona. To si myslím, že asi bude také nutné.
Dvě faktické poznámky.
Já si myslím, že toto není cesta. My nebudeme blokovat zkrácení termínu, ale děláte zase obrovský zářez na úkor budoucích generací. To, co se odehrává se zemědělskou a ostatní nestavební půdou v České republice, je jedna z nejhorších katastrof, která v Evropské unii probíhá. Vy říkáte: dneska je to jenom pro nějaké již průmyslové zóny. Tak se ptám, co ti zodpovědní dělali. Je mi líto, ale je to tak.
To si myslím, že je třeba dořešit předtím, než dojdeme k závěrečnému hlasování.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Kalousek.
Kolegové, já mám pouze pojmovou prosbu. Ve veřejném zájmu je možné i vyvlastňovat v každé civilizované společnosti, ale soukromý investiční zájem, byť je bohulibý, prospěje zaměstnanosti, nemůže být definován jako zájem veřejný. Veřejný zájem je výstavba liniových staveb, ale v žádném případě ne soukromý investiční záměr, byť si ho jakkoliv přejeme. Ale veřejný zájem je termín, který je do značné míry posvátný, a nesmíme házet pojmem veřejný zájem u výstavby každé továrny.
Je pravda, že zemědělská půda nejenom v České republice, ale všude na světě, kde se rozvíjejí obce, je bytová výstavba, je průmyslová výstavba, tak prostě ubývá. Ale je potřeba si uvědomit, že ne celá tato plocha je pro průmyslovou výstavbu.
Souviselo to především s fotovoltaikou. Tam je někde kolem 500 až 700 hektarů a ten zbytek je především těžba nerostných surovin, výstavba bytová a také například zalesňování. To znamená, to, o čem my se bavíme, jsou přibližně stovky hektarů ročně. V Maďarsku je to dokonce ještě méně. Protože pokud by byly ty stávající, tak je to komplikované. My jsme tam znova některé ty věci předělávali, takže je tam několik let trvající diskuse mezi všemi ministry, kdy samozřejmě logicky tam docházelo k situacím, kdy byly velké střety mezi ministrem dopravy nebo ministrem průmyslu nebo ministrem životního prostředí nebo ministrem zemědělství. Ale jsem samozřejmě připraven a jsme připraveni ho dál diskutovat s vámi ve výborech.
Nyní ještě v obecné rozpravě pan zpravodaj František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já nebudu vystupovat jako zpravodaj, ale jako poslanec. Samozřejmě můžeme mít i jiné názory na využívání stipendijních fondů. Už to prošlo připomínkovým řízením v mnoha institucích. Já nevím, jestli znáte Komenského Labyrint světa a ráj srdce, tam ten poutník, když přijde na vysoké školy, tak se dozvídá, že na vysoké škole musíte mít hlavu, kůži, mozek, zadek a měšec.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška.
Já jsem byl děkanem fakulty delší dobu než rektorem. A co se týče stávajícího vysokoškolského zákona, pravomoc vyhlašování stipendijních programů je v rukou děkana. Nevidím v tom žádnou logiku.
Děkuji za krátkou reakci. Kdo dál v obecné rozpravě ve druhém čtení? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Otevírám rozpravu podrobnou. Nemám do ní žádnou přihlášku v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Nemá zájem. Zástupce navrhovatelů také nemá zájem. Návrh za navrhovatele má uvést pan kolega Jaroslav Foldyna. Nebo pan kolega Tejc? Nyní pan předseda výboru, pan poslanec Jeroným Tejc má slovo.
Teď tato částka, jak nám potvrdil management Nemocnice u sv. Anny, pro ně bude dostatečná na to, aby zvládli provoz, nicméně i vedení Fakultní nemocnice přiznalo, že od roku 2016 dost dobře přesně neví a netuší, jak budou schopni zajistit provoz centra ICRC, které je s Fakultní nemocnicí u sv. Anny přímo svázáno.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Skalickému. Žádnou jinou přihlášku zatím do rozpravy nemám. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Bude reagovat na předložené otázky.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já tedy zareaguji na to, co v rozpravě zaznělo. Mám informaci od pana ředitele, že nebudou. Všechny své povinnosti, které jim zákon ukládá, zvládnou i bez těchto finančních prostředků. Tím se dostávám k tomu druhému, co tady zaznělo. Samozřejmě projekt ICRC podobně jako mnohé jiné veliké vědecké projekty není úplně bezproblémový. Mám pocit, že tady ty velké oči byly i u více těchto projektů.
Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Ano. Má. Prosím.
Děkuji všem diskutujícím i panu ministrovi za doplnění diskuse.
Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tento materiál uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych uvedl materiál zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven za rok 2014, který je předložen k vašemu projednání. Systém veřejného zdravotního pojištění je v roce 2014 v mírné ekonomické tenzi, čemuž odpovídají i zdravotně pojistné plány. Deficit bude kryt ze zůstatků z minulých let. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání s návrhem na jejich schválení.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Já bych chtěl uvést ještě předtím, než uvedu, na čem jsme se dohodli, několik dalších fakt.
Myslím si, že je dobře, že Česká republika se čím dál více hlásí o pozici silného člena Evropské unie se silným hlasem a prosazuje své národní zájmy. Myslím si, že se shodneme na tom, že fungující a stabilní Evropská unie je základním předpokladem i pro fungující a stabilní Českou republiku. Čelíme řadě globálních výzev. Bez členství v Evropské unii bychom jako jednotlivec jistě nemohli obstát. Evropská unie, to není jenom ekonomika, kde máme řadu výsostných národních zájmů, jako je posilování společného trhu, budování sítí, broadband, doprava, věda a výzkum s využitím evropských zdrojů. Zvyšování podílu exportu i za pomoci Evropské unie. Zajištění energetické bezpečnosti. To jsou všechno ekonomické zájmy, které, věřím tomu, že bude Česká republika nadále prosazovat. Evropa, to není jenom ekonomika, jsou to i hodnoty, ke kterým je potřeba se čas od času vrátit. Myslím si, že je velmi dobře, že je Česká republika součástí klubů, ve kterých se vyznává hodnota právního státu, demokracie, absolutní nulová tolerance diskriminaci. Vláda práva - o tom už jsem hovořila - a tak dále. Takže myslím si, že není pochyb o tom, že těch deset let, kdy měla Česká republika možnost býti členem Evropské unie, a další léta, která nás čekají, jsou výjimečnou a vzácnou příležitostí pro Česko, aby se rozvíjelo. Předvídá zároveň ve svém politickém programu posílenou spolupráci s národními parlamenty. Za chvíli ještě popíšu, co budu dělat já v tom přiděleném portfoliu. Dovolím si ho citovat. Ve svém programu řekl: "Chci Evropu, která bude větší a ambicióznější ve velkých věcech a menší a skromnější v těch malých." Protože i Juncker hovoří o tom, že je potřeba stimulovat konkurenceschopnost a přinést větší zaměstnanost zejména efektivními investicemi. To je jednoznačně český národní zájem. Dále potom chce podporovat podnikatelské klima, společnost založenou na znalostech. Vytvořit evropskou energetickou unii. I my máme jako prioritu zajištění energetické bezpečnosti, a to zejména ve vztahu k posledním událostem, které ohrožují ekonomickou bezpečnost. Takže i tady jsme v souladu. Juncker ve svém programu chce posilovat evropský průmysl, aby vytvářel aspoň 20 % HDP Evropy. Česká republika je na 35 %, takže toto je výsostný zájem České republiky, aby tento cíl byl dosahován i celoevropsky. Chce posílit dohled nad bankovním sektorem a zostřit boj s daňovými úniky, korupcí a praním špinavých peněz. Chce upevnit společnou evropskou měnu v rámci měnové unie a dosáhnout pro Evropu výhodnou obchodní dohodu se Spojenými státy. Pro Českou republiku, která je velmi významně závislá na exportu, je i jednání o dohodě o posíleném obchodním styku se Spojenými státy velmi výrazným krokem. Takže toto všechno jsou i zájmy Čechů, které si myslím, že jsou v souladu, a je potřeba je nadále sledovat. Další části Junckerova programu se týkají toho, co tam budu dělat já jako komisařka pro portfolio spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovných příležitostí. Musíme zajistit vysoký standard ochrany osobních údajů jako základního práva a posílit spolupráci členských států v boji proti terorismu, organizovanému zločinu a potírání korupce. I toto bude můj úkol v roli komisařky, protože mám jasný cíl prosadit institut evropského prokurátora. Já už se tím dostávám k tomu, co budu dělat. Jistě jste zaznamenali debatu o tom, kdy mi bylo přiděleno portfolio a byla tady určitá kritika, že to není dostatečně ekonomické portfolio. Čím více se s ním seznamuji, tím více musím konstatovat, že moje portfolio a to, co tam budu dělat, bude ovlivňovat velmi silně ekonomiku členských států. Hodně se hovoří o tom, že je to portfolio, které je příliš široké a nesourodé. Souhlasím jen s prvním z těch tvrzení. Je to velmi široké portfolio. Víte, že jsem jako první v historii vůbec byla vystavena, když to tak řeknu, veřejnému slyšení před čtyřmi výbory. Taková šíře tady ještě nikdy nebyla. Nesouhlasím s tím, že je to nesourodé portfolio, protože jsem přesvědčena, že oblast justice, lidských práv, spotřebitelské politiky, ochrany dat a rovných příležitostí tvoří jeden celek a je velmi dobře v souladu. Co tedy budu dělat a o čem se budeme taky - nechci říct dohadovat, ale o čem budeme jednat i s Českou republikou? Mám za úkol zjednodušit podmínky pro přeshraniční podnikání. Mám na stole návrh pro zjednodušení přeshraničních insolvenčních řízení a přeshraničních obchodů po internetu. To by mělo přinést konkrétní částky jako příspěvek ekonomice Evropské unie. Mám za úkol odstranit byrokracii při volném pohybu osob. Víte, že když se někdo někde chce oženit v jiném státě nebo chce začít podnikat, tak musí přinášet notářsky ověřené překlady úředních dokladů. Mám za úkol dotáhnout do finále naprosto zásadní reformu ochrany dat. A jistě si všichni uvědomujeme, jak nám internet zamával s našimi životy, jakým způsobem na jedné straně otevřel možnosti, informovanost, transparentnost, a na druhé straně, jak nás namnoze může taky ohrozit tím, že je nedobrým způsobem zacházeno s našimi daty. Toto všechno je předmětem naprosto zásadní reformy ochrany dat, která je na stole a kterou musím dotáhnout. Mám před sebou zásadní jednání s Maďarskem, kde máme velké pochybnosti, zda nedochází k systémovému porušení pravidel právního státu.
Jednalo by se přibližně o 16 mil. korun navíc do rozpočtu. Pan ministr se vyjádřil, že by tyto peníze ve svém rezortu našel. Na této schůzi bylo po dlouhé, obsáhlé diskusi jeho projednávání přerušeno. Během jednání nebyl vznesen žádný pozměňovací návrh a výbor na základě hlasování doporučil Poslanecké sněmovně tento návrh zamítnout.
Nyní měla následovat zpravodajská zpráva zpravodajky výboru pro sociální politiku paní poslankyně Radky Maxové. Ale zástupce výboru chce hovořit.
Takže v zastoupení Radky Maxové já také nemám dobrou zprávu pro předkladatele zákona.
Děkuji panu poslanci Soukupovi za předložení informace o jednání výboru a otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní přihlášené nejdříve s faktickou poznámkou dva kolegy, pan poslanec Jiří Zlatuška, poté pan kolega Pavel Plzák. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Vážený pane předsedající, chtěl bych se jen ohradit proti obsahu toho, co citoval pan poslanec Grebeníček z Britských listů. Doporučoval bych v rámci duševní čistoty tento zdroj nepoužívat. A co se týká argumentu o tom, že vysoké školy mají prostředky na stipendijních fondech, tak si dovolím faktickou informaci z účetních uzávěrek za minulý rok. Veřejné vysoké školy mají dostatečné prostředky pro to, aby financovaly sociální stipendia mnohem štědřeji, než kolik předpokládá tento návrh.
Ano, budu krátký. Takže lituji, že v té době žádná sociální stipendia nebyla.
Děkuji panu kolegovi Plzákovi.
Děkuji za slovo. Nicméně myslím si, že problém je v provedení. Mohu potvrdit ze svých zkušeností děkana fakulty, že jsem nejednou rozhodl využít stipendijního fondu ve prospěch studenta, který mimořádnou podporu potřeboval. Využití stipendijního fondu tedy na účely, které v podstatě sleduje valorizace, je možné a dnes se používá. Chtěl bych ale ještě upozornit na jednu stránku, možná drobnou. V návrhu novely zákona to nějak řešeno už je, nicméně opět stejně, je tam pevná částka. Kdyby v návrhu byl zakotven nějaký mechanismus, který by tuto částku valorizoval automaticky, asi bych těžko hledal důvod pro nesouhlas.